Otázkou však je, proč není umožněno vykonávat odborné zkoušky též dalším osobám u oboru legislativy a právní činnosti. Odborná justiční zkouška by měla být skládána před odbornou přípravou justičního kandidáta. Sněmovní tisk, který máme před sebou, mimo jiné také obsahuje omezení institutu přísedících. Důsledkem tohoto chování dostalo naše zastupitelstva krajů a obcí do nepříjemné situace. Zastupitelstva brala všechny kandidáty do stavu přísedících. Já si myslím, že jsou to všechno velice závažné otázky, které nelze podceňovat.
Rozhlédnu se po sále, zdali mám nějaký zájem o vystoupení v obecné rozpravě.
Já využiji toho, co zde bylo řečeno. Pokud jde o pana poslance Feriho, že do komise budou vybíráni soudci Ministerstvem spravedlnosti, tak upozorňuji, že soudce neztrácí svoji nezávislost tím, že je vybrán do komise, protože tu nezávislost má zaručenou, a pokud nic neprovede, tak prakticky do těch 70 let, takže tím neztrácí rozhodně svoji nezávislost. Myslím, že jsme papežštější než papež. Všude ve světě soudci zasedají v různých komisích, jenom my se tady tomu pořád bráníme. Ostatně to byla i připomínka na Legislativní radě vlády, kterou tam uplatnil tehdejší předseda Nejvyššího soudu Šámal. Pokud jde o syndrom vyhoření, víte, já teď poslední dobou řeším jeden malér soudců za druhým. Takže musím říct, že Soudcovská unie má poněkud přemrštěné požadavky. Kdo to tady v této republice má? To je aspoň můj názor. Pokud jde o pana Grospiče - vliv na státní rozpočet. Kdyby tady byl negativní vliv na státní rozpočet, tak by paní místopředsedkyně vlády a ministryně financí na to určitě upozornila.
Já si myslím, že tak činit nemáme. Protože ono to také není, jak jsem sdělil v tom prvním vystoupení, bez nějakých dopadů na náklady těch jednotlivých společností. Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji, pane senátore, a do rozpravy se hlásí pan poslanec Luzar.
Co se vlastně děje? Je tady skupina lidí, bohatých lidí, kteří investují a asi mají problémy s těmi, kteří jim ty investice zprostředkovávají. Přesto jsou schopni naletět podvodníkům, a proto potřebuje mít tento člověk zvýšenou ochranu. A tady jak na bílém oři rytíř přijede guvernér České národní banky a začíná se za tyto klienty, občany, bít a žádá prosazovat radikální a tvrdé řešení. Kde byla Česká národní banka, když tady byli ožebračováni obyčejní občané a bylo tvrzeno "však on si přečetl podmínky, vždyť on se v tom přece musel vyznat"? Kde byla Česká národní banka, když se většina českých občanů zadlužovala? Bohužel se ukazuje, na čí straně stojí Česká národní banka. To mi nepřipadá fér. A budu velice rád, když Česká národní banka jasně řekne, že lichvářský úrok je takový a takový, a jasně začne činit nápravu, aby nedocházelo k půjčkám, které tento lichvářský úrok představují.
Dámy a pánové, já si myslím, že tady nejde ani o velké nebo o malé. Proto si myslím, že je to naprosto v pořádku, a moje životní zkušenost ve firmě, ale i u dalších podnikatelů je naprosto zřejmá a naprosto jednoznačná, abychom podpořili sněmovní verzi.
Ptám se, kdo další má zájem o vystoupení v rozpravě. Pokud se už nikdo do rozpravy nehlásí... pan guvernér chce ještě vystoupit.
Děkuji vám, pane předsedo. To je první věc.
A předpisy, které rušeny být nemají, či naopak, jsou rušeny všechny. Předkládaný návrh však tento zákon neruší, ponechává ho v platnosti, a to se vztahuje pak následně i k bodům 709 a 710 návrhu. Čili tady nastává zcela věcný rozpor. Tyto předpisy také jasně popisují předmět, pamětní minci, takže ji nejde zaměnit. Tato specifikace, která má popisný charakter, však zcela jasně vymezuje předmět tak, aby nebyl zaměnitelný s jiným, který by byl vydáván za pravý. Tyto předpisy tedy zcela nepochybně i dnes mají právní účinky, nejsou obsoletní, a tudíž je nelze rušit. Neméně závažným problémem předloženého návrhu je, že neruší předpisy nebo jejich části, které měly být zrušeny pozdějšími předpisy, a nestalo se tak. Jakýkoli zásah do právního řádu, zrušení starých právních předpisů, musí být velmi citlivý a odpovědný, postavený na odpovědné a hluboké analýze, aby nedošlo k závažným pochybením. Takže z uvedených důvodů já nedoporučuji tento návrh zákona podpořit.
Děkuji, pane poslanče. Poznamenal jsem si vaše návrhy, o kterých budeme v příslušný okamžik hlasovat. Nehlásí, obecnou rozpravu končím. Hlasujeme o vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Budeme pokračovat tím, že navrhneme přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o garančním výboru. Návrh organizačního výboru je, aby předložený návrh projednal ústavně-právní výbor jako výbor garanční. Navrhuje někdo z poslankyň a poslanců nějaký jiný výbor jako výbor garanční? Kdo je proti? Návrh jsme přikázali k projednání ústavně-právnímu výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl žádný další výbor k projednání tohoto návrhu. Nenavrhuje, takže tímto návrhem se bude zabývat ústavně-právní výbor jako garanční výbor. O tomto návrhu budeme nyní hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím projednávání tohoto bodu v prvém čtení. Za omluveného zástupce navrhovatelů pana poslance Marka Bendu uvede předložený návrh další z navrhovatelů, pan předseda Zbyněk Stanjura. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Předseda ústavně-právního výboru Marek Benda se dnes účastní oslavy 100 let ústavnosti v Brně, takže taková nedostatečná náhrada za něj. Je to naše snaha o to, abychom z českého právního řádu zrušili obsoletní právní předpisy. A tak bych mohl pokračovat. Jak jsem říkal v rozpravě k předchozímu bodu, pokud se ukáže, že některý z těch předpisů není zralý, abychom ho zrušili, tak to samozřejmě budeme akceptovat a takový návrh podpoříme. A mohl bych z těch 150 bodů přečíst minimálně 100, u kterých bychom se společně usmívali a kroutili bychom hlavou, že ty návrhy zákonů jsou pořád ještě platné.
Prosím, máte slovo.
Jenom možná na tady to margo, že ne každý starý zákon znamená neaktivní zákon, neúčinný zákon. V tomto návrhu je to 150 právních předpisů. A znovu se připojuji k prosbě o propuštění do dalšího čtení.
Otevírám rozpravu. Do rozpravy je přihlášen pan poslanec Stanislav Grospič. Pane poslanče, máte slovo.
Tady třeba bylo argumentováno tím, jestli se dneska něco zúčtovává v liře, nebo ne. No samozřejmě že ne, protože Itálie přistoupila k tomu, že zavedla euro jako svou měnu. Ale pokud by se přepočítávaly staré závazky, tak by se používala ta hodnota. Tady totiž může vzniknout... Čili tam je potřeba vidět to, že první Československá republika se samozřejmě snažila sjednotit právní řád.
Do rozpravy je přihlášen pan předseda Michálek.
My jsme to řešili i na podvýboru pro elektronickou Sbírku zákonů a řešili jsme to na ústavně-právním výboru. V návaznosti na to Ministerstvo vnitra vyvinulo nějakou aktivitu v této oblasti. A v návaznosti na to, až se dostaneme do dnešního roku, tak nás čeká ještě krásných sto let a sto dalších novel, které tedy znovu zaplevelí český právní řád. Současně si myslím, že takto závažné návrhy, které odstraňují velkou část právních předpisů, s čímž je spojeno samozřejmě i posuzování, jestli ty právní normy už jsou konzumovány, nebo jestli můžou mít nějaké přetrvávající účinky a podobně, že by to měly být návrhy vládní. Takže se vší úctou k té iniciativě kolegů z ODS bych se taky přiklonil k tomu, aby případná doplnění byla realizována v rámci pozměňovacích návrhů k vládnímu návrhu zákona.
Děkuji. Hlásí se prosím ještě někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Myslím, že jsme připraveni na hlasování. Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat a budeme pokračovat v projednávání dál. Před námi je přikázání návrhu výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Navrhuje někdo nějaký jiný výbor jako výbor garanční? Nenavrhuje. Budeme tedy hlasovat o ústavně-právním výboru jako garančním výboru. Zahajuji hlasování. Návrh byl přijat. Ústavně-právní výbor bude výborem garančním. Navrhuje někdo z poslanců? Ano, pan předseda Michálek.
Senát a předtím i garanční výbor, senátní výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, se této velmi závažné tematice velmi podrobně věnoval. Chtěl bych vás ubezpečit, vážené poslankyně a poslanci, že Senát důsledně vycházel z požadavků příslušné směrnice Evropského parlamentu a Evropské rady MiFID II pro danou oblast. Pro vrácení návrhu zákona hlasovalo 56 senátorů, a to podotýkám a podtrhuji znovu, ze všech senátorských klubů bez výjimky. Nikoliv ale hovory soukromé povahy nebo takové hovory nebo taková elektronická komunikace, která neměla za cíl uzavření nějakého obchodu.
Nezazněl návrh na vrácení nebo zamítnutí předloženého návrhu, takže se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Má někdo jiný návrh na garanční výbor? Takže přistoupíme k hlasování. Myslím, že jsme na hlasování připraveni. Kdo je proti? Konstatuji, že předložený návrh byl přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru, nicméně zazněl návrh v rozpravě od paní poslankyně Válkové.
Já navrhuji, abychom se na to ještě podívali v ústavně-právním výboru. Proto to navrhuji.
Děkuji. Ptám se, zda navrhuje ještě někdo z poslankyň a poslanců nějaký další výbor, aby se návrhem zabýval. Takový návrh nevidím. Takže budeme hlasovat o tom, že tento návrh přikážeme k projednání ústavně-právnímu výboru. Návrh nebyl přijat. Konstatuji tedy, že tímto návrhem se bude zabývat pouze výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výbor garanční. V rozpravě nezazněl návrh na úpravu lhůty, takže končím projednávání prvního čtení. Děkuji panu ministrovi a panu zpravodaji.
Kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych uvedl návrh zákona, kterým se zrušují některé obsoletní právní předpisy. Byl připraven jako reakce na usnesení ústavně-právního výboru Sněmovny, který vyzval vládu, aby řešila problémy, které vyplývají z existence obsoletních právních předpisů, a navrhla možnosti řešení.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení přítomní členové vlády, máme tu tři tisky, které se snaží docílit vlastně úplně toho stejného, a sice vypořádat se s přebujelostí právního řádu - alespoň takový je ten záměr - rušením obsoletních předpisů. To jsou ty právní předpisy, které nebyly formálně zrušeny, derogovány, ale které jsou pořád v našem právním řádu a nevyvolávají vlastně žádné nějaké právní účinky. Tedy alespoň to se navrhovatelé domnívají.
Zopakuji, o čem budeme hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Prosím máte slovo.
Já jsem tu zmiňoval, že ten záměr je zúžit, nebo řekněme, proředit, ten přebujelý právní řád. Ale nejsem si úplně jist, jestli tady ten přístup je vhodný. My jsme taky opoziční strana a cítíme tu potřebu nějakým způsobem se s tím vypořádat. A tak dále. Co to je vůbec za předpisy? Ale to bych od vlády pokládal za nějaký rozumný krok, a ne to, že se vyselektuje 812 předpisů. Prostě se tam zadalo nějaké časové období, řeklo se, tento předpis patrně nebude vyvolávat žádné právní účinky a dal se tam. Vláda říká: Návrh je též doplněn o část právních předpisů kolegů z ODS. U některých právních předpisů obsažených v předmětném sněmovním tisku ovšem vyvstaly pochybnosti o jejich obsolenci a s ohledem na obtížně předvídatelné následky nezáměrného zrušení fakticky stále ještě živého právního předpisu tyto navrhovány ke zrušení nejsou. A že takové domy by ještě mohly existovat. No dobře.
Mýtus číslo jedna je tedy, že tady tato novela zavádí nahrávání hovorů, není to pravda. Pokud jde o další mýtus, že se budou nahrávat citlivé informace, tak cílem nahrávky je obchodní příběh, který je klientům prodáván. Tady nejde o to, jestli je manželka zdravá, nebo není. Tady jde o to, že klient se domlouvá s poradcem o tom, jak má investovat. A to se děje samozřejmě v rámci nějaké vazby toho poradce s klientem. Pokud se klient nechce s poradcem bavit po telefonu, nechce být nahráván, tak kdykoliv může toto učinit. Čili není potřeba se nechat nahrávat, kdo to nechce, kdykoli může říct: uděláme to ústně. Pozměňovací návrh Senátu tedy naopak ruší dlouhodobý standard, který je pro klienty v konečném případě, pokud se stane něco špatného, jedinou možností, jak se domáhat případné náhrady škody. Dnes už sice poradci nemají fialová saka a mokasíny s bambulkami, ale bohužel ani odvahu osobně navštívit a tváří v tvář přesvědčit klienta, ale raději se anonymně schovávají za sluchátko telefonu. Na druhé straně je pravdou také to, že klienti se sami často stávají obětí své vlastní chamtivosti a naivnosti. Nicméně z pohledu rozvoje a reputace kapitálového trhu by přijetí pozměňovacího návrhu Senátu byl významný krok zpět, který poškodí klienty i poctivé finanční poradce. Dovolím si vás tedy požádat, aby Poslanecká sněmovna nepodpořila Senátem navržené znění.
Já vám děkuji, pane guvernére. Ptám se, kdo další má zájem o vystoupení v rozpravě.
Milé kolegyně, milí kolegové, pan guvernér, místo aby použil racionální argumenty, tak označil horní komoru jako celek jako lidi, kteří jdou na ruku nějakým pochybným obchodům. To taky bylo doporučení rozpočtového výboru před třetím čtením. Ano, paní ministryně podle mě jenom z politických prestižních důvodů se postavila proti, protože představte si, že bychom změnili vládní návrh zákona! O co vlastně jde? Pan guvernér se mýlí, když říká, že tím, že budeme nahrávat všechno, ochráníme více klienty. I v té dikci, kterou nám doporučuje Senát, se vlastně říká, že nahrávat se budou všechny obchody, které povedou nebo mohou vést k uzavření konkrétního obchodu. Možná byste, pane guvernére, mohl nám říct například, kolik bylo stížností za kalendářní rok a jaký byl počet obchodů, když to porovnáme. Vidíme tady další zásah České národní banky, která čím dál častěji nám diktuje, a bohužel slabé Ministerstvo financí jí vychází vstříc, jaké další pravomoci a jaké další regulace chce zavést. Dokonce ani ne v tolerančním pásmu. Už i tady jsme o sedm desetin nahoře. Místo aby tady upřela pozornost Česká národní banka, tak přichází s dalšími a dalšími návrhy. A vzpomeňme si na poměrně ostrou debatu ohledně nových pravomocí České národní banky, které se týkají hypotečních úvěrů. To vůbec není pravda. To není fér a odborná debata - to se opět vracíme k politické debatě. Chci říct, že náš klub podpoří návrh, který přišel ze Senátu. Stejně tak, jak jsme pro něj hlasovali v tom rozpočtovém výboru. Takže já vás naopak prosím, abyste v rámci zachování přiměřeného soukromí, ochrany osobních údajů, ale současně i dobré ochrany klientů hlasovali pro verzi, kterou nám vrátil Senát.
Ptám se, kdo ještě má zájem o vystoupení v debatě k tomuto bodu.
Paní ministryně potvrdila, že chceme být tvrdší, než kolik požaduje Evropská unie. A to už dneska jsme.
Děkuji. Dovolte mi, abych uvedl vládní návrh zákona, který novelizuje především zákon o matrikách a dále některé další zákony. Novela zákona o matrikách se předkládá v reakci na poznatky z matriční praxe. V rámci přípravy na elektronizaci matriční agendy se navrhuje sjednocení datového formátu a struktury údajů vedených matričními úřady v elektronické podobě. Nově se navrhuje přenést ze soudu na matriční úřady působnost přijmout prohlášení týkající se příjmení ve věci osvojení. Dále se ve vztahu k určování otcovství navrhuje umožnit souhlasným prohlášením vyloučit domněnku otcovství svědčící manželovi při současném určení otcovství jiného muže, který je biologickým otcem.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, jak již sdělil pan ministr, projednávaný tisk přináší celou řadu změn. Dovolil bych si proto vypíchnout nebo upozornit na tři nejdůležitější návrhy změny. Tou první je umožnit souhlasným prohlášením před matričním úřadem určit otcovství jiného muže, než kterým je či byl manžel. K tomu si dovoluji uvést následující čísla. Ročně se rozvádí více než 24 tisíc manželství, což je jedno z nejvyšších čísel v Evropě. Skutečnost, že se provdané ženě narodí dítě, jehož biologickým otcem není její manžel, tak není v dnešní době nikterak výjimečná. Cílem navržené změny je proto umožnit dosáhnout co nejdříve a pokud možno co nejméně zatěžujícím způsobem pro všechny zúčastněné souladu mezi právním rodičovstvím na jedné straně a biologickým a sociálním rodičovstvím na straně druhé. Vedle základních matričních událostí je dalším četným a relativně pracným úkonem určování otcovství. Tato méně viditelná činnost matričních úřadů musí být na základě její četnosti rovněž adekvátně finančně ohodnocena v rámci poskytovaného příspěvku na výkon přenesené působnosti.